Ale nechme majitelům, aby rozhodovali o svém majetku, co se tam bude dít. Nemontujte se jim do života, do všeho!
A z mého pohledu bohužel často skutečně bylo vidět, že spíše ti, kteří podporují tento návrh, vycházejí z nějakých svých dojmů, pocitů, bez nějakého jasného zdůvodnění. Zkusím tedy aspoň krátce něco k tomu říct a případně vyvrátit. Nebo otázka toho, že si každý může ve své hospodě dělat, co chce a co uzná za vhodné. Podívejme se, jaká je aktuální situace. Myslíte si, že je možné, aby v hospodě byla tolerována špína, plesnivé jídlo, myši a podobně? Nikoliv! Každá hospoda podléhá kontrole hygienické služby, Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Už dneska hospody jsou pod přísnou kontrolou. To není pouhý nějaký soukromý prostor, kde si může každý dělat, co chce. Ale ono to tak není! Pokud se něco takového zjistí, tak tu hospodu okamžitě zavřou nebo jí dají obrovskou pokutu. Otázka toho, jak to tedy má dopad na hospody, případně jak zavírají hospody a podobně. Nejméně za posledních pět let.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 125, přihlášeno 177, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Děkuji panu senátorovi a končím tento bod. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Větrovského.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o střetu zájmů se vrátila ze Senátu v podobě, se kterou jako předkladatelé souhlasíme. Princip spočívá v tom, že nahlížení na majetková přiznání některých politiků bude na žádost.
Já tedy otevírám rozpravu a poprosím našeho hosta, pana senátora Větrovského, aby v ní vystoupil jako první. Máte slovo, pane senátore.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás se senátní verzí zákona o střetu zájmů. Do Senátu připutovala verze z Poslanecké sněmovny, kdy zásadním záměrem předkladatele se stalo zmírnění dopadů zákona přijatého v roce 2016 a eliminace případných problémů při sestavování kandidátních listin pro komunální volby, a to především v menších obcích, v menších sídlech. Ve veřejném prostoru se objevovaly informace, a stále se objevují, že řada lidí nebude právě v důsledku uvedeného zákona kandidovat. Někteří představitelé samospráv na své funkce dokonce již v průběhu svého mandátu rezignovali. Na plénu Senátu byl podán návrh na schválení ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, ten však schválen nebyl. Tento návrh byl schválen. To je tedy zásadní rozdíl mezi verzí z Poslanecké sněmovny a verzí ze Senátu. Jiný rozdíl mezi verzí Senátu a verzí Poslanecké sněmovny v uvedeném návrhu není, to je v podstatě rozdíl jediný. Připomínám, že jsem komunálním politikem 20 let. Tento majetek jsme získali dědictvím od své matky. Společné úspory máme cca 500 tisíc korun, které si šetříme jako splátku hypotečního úvěru. Nemám v žádné obchodní společnosti svůj podíl, nevlastním žádné akcie ani cenné papíry. Vlastním kolo a lyže.
Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu tentokrát hovořit poměrně stručně.
Zákonodárce tím není zbaven prostoru pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb - Pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb, opakuji ještě jednou. To znamená, ta regulace může být jiná. To je první poznámka, kterou jsem chtěl přičiniti. Druhá poznámka. Převyšuje v hospodách a pivnicích. Stejně tak - zase je to ten průzkum, který nám dalo Ministerstvo zdravotnictví - stejně tak: Bude tomu rok - otázka - co začal platit protikuřácký zákon. Někteří trvají na jeho platnosti či žádají jeho zpřísnění, jiní žádají jeho zmírnění či zrušení. Vy osobně byste protikuřácký zákon - a teď je otázka. Tak to jenom k těm náladám veřejnosti. Ano, většina veřejnosti vítá, že existuje zákon, to je v pořádku. My ho také nerušíme, nenavrhujeme jeho zrušení, ale navrhujeme lehké dílčí změny. A pokud projde návrh zákona do výboru, tak nepochybně se budeme bavit i o všech těch eventuálních pochybnostech a nejasnostech, které tady zazněly v průběhu projednávání posledních dvou dnů. "Ty hospody, kde je jenom pivo a nealko, jim ten zákaz kouření dělá problémy. Lidé jsou naštvaní z té spousty regulací, které přišly. Musíme o tom ještě přemýšlet, co nám o tom řekli." Kdo myslíte, že tento citát řekl? Děkuji za pozornost.
Já také děkuji za pozornost. Poprosil bych kolegy na levici, aby zvážili trošku snížit hluk. A poprosím zpravodaje o závěrečné slovo.
Vystoupila celá řada řečníků, někteří opakovaně. Mám zde celkem 58 příspěvků, z čehož valná většina byla faktické poznámky, nicméně celá řada také řádných připomínek a řádných debat. Ale prosím vás, kuřáci mají dostatek prostoru. A Ústavní soud to potvrdil. Já bych tedy jenom krátce, velmi stručně, protože vidím, že už jste celou tou problematikou také znaveni, shrnul, protože se to dá shrnout do několika bodů. To zdravotní hledisko bylo podrobně probráno, prodiskutováno. Byla zde řečena určitá statistika týkající se hospitalizací. Dalším bodem velmi často zde zmiňovaným a opakovaně v těch příspěvcích převažujícím v podstatě dnešní den byla otázka svobody podnikání. Ale tady bych chtěl zdůraznit to, že se nejedná o zákon o svobodě podnikání, ale jedná se o zákon o ochraně veřejného zdraví. A pořád je potřeba to zdůrazňovat, protože i v těch příspěvcích bylo opakovaně zmíněno, že nejde o zdraví. Ale ono jde o zdraví, prosím vás. A ta svoboda podnikání je samozřejmě odsud posud. Opět se to vrací k tomu hlavnímu motivu toho veřejného zdraví. Nicméně zase z druhé strany jsme od samotných provozovatelů slyšeli, že je to velký problém a byly by to velké investiční náklady. Potom zde dnes bylo velmi podrobně debatováno o tom, že je to obtěžování vlastně, to kouření, když kouří kuřáci venku. Je to obtěžování okolí, což je opravdu letitý problém. Je to samozřejmě záležitost, kterou bychom se měli zabývat, určitě. Nebo ne my, ale právě ti provozovatelé, poněvadž to prostředí se dá zkulturnit. Je tam také možný ten opačný pohled, že mladí lidé, když vidí kuřáka na ulici kouřit, tak si řeknou, že on je vlastně na jakési hanbě, a může to být odpuzující pro ně vůbec začít s kouřením.
Možná si někteří pamatujete, že jsem tady už vystupovala k jednomu konkrétnímu pozměňováku, který se týkal programu zlepšování kvality ovzduší. Nyní využiji tenhle prostor, abych na ni zareagovala, abych zareagovala na to, co zaznělo od paní Fialové. Další věc je, že Ministerstvo životního prostředí na té přípravě bude spolupracovat v rámci fungující platformy pracovních skupin. Přitom aby demokracie fungovala, tak právě zástupce občanské společnosti je potřeba k takovýmto odborným tématům zvát stále. V pořádku. Ale stejně se musí dostávat prostoru a sluchu i zástupcům veřejnosti sdružené v různých zájmových organizacích. To je úplně stejně důležité. Je ale potřeba si uvědomit, že SEA je slabší než právě to opatření obecné povahy, protože v rámci procesu SEA je možné připomínky pouze vzít na vědomí. Nebudu se opakovat, to jsem tady už také říkala minule, ale to je právě to, co člověk jako aktivní občan v rámci připomínkování věcí, které se ho týkají, často zažije, že jsou připomínky vzaty na vědomí, ale nejsou skutečně zapracovány, nejsou skutečně vypořádány. A proto tady dnes stojím, protože mě také zajímá, jestli SEA bude probíhat v rámci dopracovávání těch stávajících programů zlepšování kvality ovzduší, protože byly soudem shozené a budou se dopracovávat.
Prosím, máte slovo.
Jsem z malé vísky na Moravě. A tady - nevím, jak je to v Čechách - říkáme: největší znečišťovatelé - lokální topeniště. V té naší vísce už nikdo uhlím netopí. A já si myslím, že tento trend bude pokračovat do celé republiky.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten pozměňovací návrh byl tak špatný, že neprošel tady na plénu. A to je co říct v dnešní době, že tady něco hnutí ANO neprojde. Takže tak špatný byl ten pozměňovací návrh.
To byla poslední přihláška v rámci rozpravy. Já ještě přečtu omluvu. Pokud tedy další přihlášky do rozpravy nejsou, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova.
K té největší debatě, která se týkala BATů velkých zdrojů, tak chci říct, že je pravda samozřejmě, že každé procento znečištění, které snížíme, je dobré. Ale vždycky musíme říkat a opravdu nemíchat, jak říkal pan kolega Schiller, hrušky s jablky, tedy nemůžeme míchat emise s imisemi, nemůžeme míchat dopady na zdraví reálně s nějakými teoretickými emisemi. Takže já jsem přesvědčen, že výbor pro životní prostředí, tak jak dal své doporučení těm pozměňovacím návrhům, tak je to v pořádku, je to vyvážené a takto je to i v souladu s názorem Ministerstva životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že volba předsedy i členů probíhá současně, tak je potřeba si uvědomit, do které funkce budeme volit, anebo vy se rozhodnete volit našeho kolegu pana poslance Pavla Kováčika, protože kolegové za KSČM ho navrhli právě jak do této volby, je to tedy jediný kandidát na předsedu, ale zároveň byl ze strany klubu KSČM navržen případně jako člen i v té volbě druhé, kde tedy budeme vybírat ze dvou kandidátů. Nestihlo se to. Nyní prosím, pane předsedající, otevřít rozpravu.
Do té se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.
V tu chvíli by ta volba, případné zvolení jako člena bylo bezpředmětné.
Pan předseda klubu ODS ještě jednou do rozpravy.
Já sice respektuji právo klubu navrhovat, koho chtějí, je to jejich rozhodnutí, ale to mi připadá opravdu absurdní.
Kdo dál do rozpravy? Děkuji vám.
Je to tedy volba členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, první volba, první kolo. Budeme tedy volit dva členy v tomto případě. První nominace je pan Petr Havel, tady chci podtrhnout, jedná se o společnou nominaci klubu ODS a Pirátů. To znamená, objeví se pouze jednou na volebním lístku. Opakuji, ze šesti kandidátů vybíráme dva. Budeme volit dva. Opět prosím o otevření rozpravy ke způsobu volby a k navrženým kandidátům.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím, rozhodneme o způsobu volby.
Poslední dva volební body se týkají médií, veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a České televize. Předchozí Sněmovna 7. června zvolila radním bývalého poslance pana Vítězslava Jandáka. Současný volební výbor tedy vyhlásil prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny lhůtu oprávněným organizacím a sdružením podle zákona, aby do 2. března předložily volebnímu výboru návrhy kandidátů. I v tomto případě je to stejné jako u všech předchozích bodů. Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební výbor i volební komise navrhují volbu tajnou, dvoukolovou.
Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. V návaznosti na druhé čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání v garančním rozpočtovém výboru mi dovolte už jen stručně shrnout hlavní cíle a obsah zákona. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice -
Já prosím o klid ve Sněmovně!
Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele. V důsledku toho dojde i k tomu, že se obnoví a vlastně zaktualizuje registr, který vede Česká národní banka, tak aby mohla tato Česká národní banka účinně kontrolovat zprostředkovatele pojištění, protože o nich bude mít reálný přehled. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni.
A samozřejmě že jsme se sešli mnohokrát s Českou národní bankou, která je dneska vlastně ten, který registr vede. Není tady žádné omezování, ale jde spíš jenom o vyčištění, kdo skutečně reálně v distribuci pojištění funguje. Proč to říkám? Protože ve vazbě na to jsme dělali některé pozměňovací návrhy. Takže si myslím, že trhu jsme vyšli významně vstříc.
Jak jsme se shodli podle pořadu schůze, budeme se jimi zabývat. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Požádám předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pan předseda Kolovratník.
Bohužel ne, ale respektuji to a určitě se pokusím po dohodě s vámi, se zástupci všech klubů, najít jiný, vhodnější čas. Prvním volebním bodem je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Těch bodů je více, ale u všech bude moje vystoupení velmi krátké. Nejdřív, pane předsedající, poprosím, abyste otevřel rozpravu o návrhu na rezignaci paní poslankyně Věry Adámkové z ÚPV, a poté bychom hlasováním tuto rezignaci potvrdili.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa.
Já nejsem nadán přednostním právem, tak jsem se nemohl zapojit do té rozpravy, která zde probíhala před chvílí, ale chci se zastat pracovníků Kanceláře. Tak jak to bylo na tabuli, to bylo samozřejmě správně.
Pane poslanče, já vám děkuji za pomoc, ale musím vám vzít slovo, protože máme jiný bod k projednání a já bych byl peskován. Včera jsem také nevzal slovo panu kolegovi, který si tady dovolil vykročit mimo rámec rozpravy, a musím tak učinit i teď. Takže kdo v rozpravě k rezignaci paní kolegyně Adámkové? Pan předsedo, je to tak?
Je to tak.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Bod 91 jsme ukončili.
Nacházíme se v druhém kole první volby. Kvorum bylo 88 a do druhého kola postoupili: Milan Grmela s 82 hlasy a Pavel Šotola s 66 hlasy z prvního kola. U volby člena Rady České tiskové kanceláře se nacházíme v druhé volbě a je to první kolo, ta volba v tuto chvíli začíná. Dvě místa zůstala neobsazena. Následně v letošním roce 19. února skončilo funkční období dalšímu členovi, panu Tomáši Mrázkovi. Byl zvolen Petr Žantovský s počtem 86 hlasů a následně 7. března v druhém kole jsme doplnili ČTK radním Pavlem Foltánem, který získal 89 hlasů. Takže sečteno a podtrženo, v tuto chvíli zůstává jedno neobsazené místo. Návrhy do této volby jsou následující: Jana Gáborová, navržena SPD, Kristián Chalupa, navržen ODS, Adam Komers, navržen TOP 09, a pan Jiří Táborský, navržen klubem Piráti. Za druhé. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Případně zvolenému členovi započne jeho pětileté funkční období dnem volby. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak ke kandidátce, tak i ke způsobu té volby.
Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Rozhodneme o návrhu volební komise na tajnou volbu Kdo je proti?
Tento bod se týká Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a velmi úzce souvisí i s dalším bodem, s následným, který bude poté. Pokusím se velmi stručně vysvětlit. Ta situace je tedy malinko jiná. To, co vám teď říkám, máme ověřeno, zkontrolováno i s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. V tomto případě je možné, aby Sněmovna samostatně zvolila předsedu dotyčného orgánu, tedy Dozorčí rady Zemědělského intervenčního fondu, a poté následně volila členy tohoto orgánu.
Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Pokud nejsou, tak ji znovu končím. Já prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova a provedla nás procedurou.